Místo toho, aby zákon rozšiřoval nabídku zařízení poskytující péči o děti předškolního věku, fyzicky ji naopak zužuje. Neuvážený detail v legislativní novince má potenciál likvidovat rodiči vyzkoušená a prověřená zařízení, která mají jiné parametry než dětské skupiny. Týká se to nejenom lesních školek. Týká se to spolků, dobrovolných hasičů, Červeného kříže a dalších dětských a mládežnických organizací zejména, které již dnes pracují s dětmi předškolního věku.
Děkuji. Tím, že pan ministr vystoupil, tak mi ještě umožnil vystoupit také, čímž mu děkuji. To je opravdu příšerně dlouhá doba. To byste měli být schopni do půl roku zvládnout, implementaci takovýchto věcí. Pokud byste o to stáli. Takhle to bude stát neúměrně mnoho peněz.
Děkuji panu zpravodaji.
Já tomu prostě nevěřím. Tak uvidíme, jestli náhodou za pár měsíců tady nebude další návrh na prodloužení.
Nevidím žádnou žádost, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra či pana zpravodaje. Zahajuji hlasování na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Z pověření vlády se na předložený návrh a na hnojiva už těší pan ministr zemědělství Marian Jurečka.
Předkládaný vládní návrh obsahuje pouze jednu změnu zákona o hnojivech, která je však pro praktickou aplikaci tohoto zákona nezbytná. Záměrem je odstranit právní nejistotu držitelů registrací dotčených výrobků, kterou toto ustanovení vytržené z kontextu celého zákona způsobuje. V rámci jeho projednávání nebyl přijat žádný pozměňovací návrh. Doporučuji proto schválení tohoto vládního návrhu zákona v předloženém znění.
Spíše nepozornost, bohužel, pane ministře. Návrh jsme ve druhém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje k tomuto tisku z pana poslance Volného na paní poslankyni Balaštíkovou.
Dámy a pánové, prosím, abyste se zamysleli nad návrhem pana kolegy Laudáta. Sněmovna vedle své legislativní funkce má také nezastupitelnou úlohu kontrolní. Já nechci opakovat všechny ty argumenty, které tady říkal pan kolega Laudát, ale podle našeho názoru Sněmovna jako instituce s kontrolní pravomocí vůči vládě nemůže rezignovat na současnou zoufalou situaci na Ministerstvu dopravy.
Prosím vás, paní kolegyně, páni kolegové, pokud se nechcete věnovat změnám v pořadu schůze, přeneste své diskuse mimo jednací sál! Protože budeme rozhodovat o dalším pořadu schůze a víte, že už teď je v tom poměrně složitá situace, abych se vyjádřil diplomaticky, a je potřeba se tomu věnovat. Prosím pokračujte.
Znovu bych zopakoval své přesvědčení, že Sněmovna nemůže rezignovat na svoji kontrolní úlohu a na svoji odpovědnost nepřehlížet někde totální zmatek a neschopnost řídit a organizovat resort, kterým protékají desítky miliard. Pokud odmítnete, což je vaše právo samozřejmě, je fér, abych upozornil, že v takovém případě poslanci TOP 09, kteří disponují zákonnou pětinou poslanců Poslanecké sněmovny, která něco takového může navrhnout, navrhnou na příští schůzi zařadit jednání o zřízení parlamentní vyšetřovací komise nad prací ministra Prachaře ve veřejném zájmu.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan předseda Faltýnek.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové.
Děkuji panu předsedovi Fialovi. A samozřejmě respektuji. Avizuji na příští schůzi Poslanecké sněmovny návrh na zřízení parlamentní vyšetřovací komise činnosti ministra dopravy Prachaře ve veřejném zájmu.
Děkuji.
Za druhé bych chtěl říct, že můžu jakkoli pochopit, že sociální demokracie chce udělat změny. Prosím, příště na to myslete.
Děkuji panu předsedovi Fialovi a to byly všechny návrhy, které padly v rozpravě ke změnám návrhu pořadu schůze. Máme tady před sebou návrh, který přednesl pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Je to celkem 23 bodů.
Takže ten bychom hlasovali samostatně jako první. Druhé čtení první body jednotlivě. Ano, pan předseda Sklenák ještě k tomu poznámku. Protože jde o návrh pana poslance Stanjury, tak prosím jeho vyjádření.
Já myslím, že se většinou tady skoro vždycky vyhovělo, když někdo chtěl hlasovat zvlášť. Samozřejmě máte většinu, můžete odmítnout, ale já vás prosím, abyste to nedělal.
Ještě pan předseda Sklenák.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, před sebou máme návrh s poněkud nešťastným osudem. Jeho účelem je v předepsaných termínech transponovat do našeho právního řádu dvě směrnice Evropské unie. První se týká prodloužení doby ochrany k hudebním nahrávkám, druhá úpravy tzv. osiřelých děl a zvláštní výjimky k umožnění jejich zpřístupnění na internetu. Mezitím vinou všech těchto zdržení je proti České republice vedeno Evropskou komisí řízení pro nedodržení transpoziční lhůty. Pokud jde o pozměňovací návrhy Senátu, jde vesměs o nepodstatné návrhy textových úprav, jejichž neprovedení by rozhodně nijak nezpochybnilo výklad zákona a nebránilo jeho náležité aplikaci. S doplněním kritéria obsazenosti ubytovacích prostor, zjednodušeně hotelových pokojů, Ministerstvo kultury počítá v aktuálně připravované novele autorského zákona, ovšem s tím, že bude provázáno s ostatními ustanoveními zákona tak, aby jednostranně nezvýhodňovalo jen jednu zájmovou skupinu. Bez ohledu na tyto výhrady se jako předkladatel cítím zodpovědný především za to, aby Česká republika nebyla sankcionována za neplnění svých závazků. Proto s ohledem na náročné kvorum nezbytné pro potvrzení původní podoby návrhu hodlá vyslovit souhlas s jeho přijetím ve znění, které odsouhlasil Senát. Děkuji za pozornost.
Musím konstatovat, že řekl vše podstatné. Pozměňovací návrh ze Senátu obsahuje 29 bodů, většinou jde o nevýznamné úpravy mimo bod 22, který se týká plateb poplatků za hotelové pokoje. Co se týká samotné procedury hlasování, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu Senátu, pro jeho schválení nám stačí nadpoloviční většina. Tady upozorňuji na kvorum 101 hlasů. Z uvedených důvodů jako zpravodaj doporučuji Sněmovně přijmout zákon ve znění Senátu.
Otevírám rozpravu a ptám se, jestli se chce vyjádřit jako první pan senátor Šesták nebo Malý. Paní poslankyně, máte slovo.
Dobrý večer, pane předsedající, dobrý večer, dámy a pánové. Chtěla bych připomenout stručnou historii tohoto zákona, kterou už tady přiblížil pan ministr. Skutečně se jedná o čistou transpozici, kterou jsme takto vnímali také na projednávání našeho školského výboru. Nepřijali jsme žádný pozměňující návrh. Chci připomenout, že pozměňující návrh, který paní poslankyně Zelienková předložila, obsahoval vlastně v sobě bod 22 a Sněmovna se dohodla hlasováním, že nepodpoří tuto variantu, a že ji budeme tedy respektovat jako čistě transpoziční, a proto jsme se přiklonili a uvěřili jsme tomu, že se připravuje komplexní pozměňující návrh, tak jak přislíbil pan ministr Herman. Z toho důvodu chci sdělit stanovisko klubu TOP 09 a Starostů - setrváváme na sněmovní verzi.
Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nebudeme tedy postupovat jinak.
Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli eviduji přihlášku pana poslance Bendla.
Budu velmi stručný, protože se jedná opravdu o jednoduchou technickou novelu tohoto zákona.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Pokud pan ministr ani paní zpravodajka nemají závěrečné slovo do obecné rozpravy, zahajuji podrobnou rozpravu, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. Jako poslední v ní minule vystoupil pan poslanec Komárek a jeho vystoupení bylo přerušeno. Ptám se tedy pana poslance Komárka, jestli chce pokračovat ve svém přerušeném vystoupení. Prosím, pane poslanče máte slovo. Po něm se připraví pan poslanec Václav Klučka.
Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové -
Děkuji.
Děkuji. Takže ještě jednou začnu. Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem byl minule přerušen obědem, což bylo asi dobře, protože ta debata byla hodně vášnivá. K čemu se chci vrátit. Myslím, že je nedůstojné takhle na půdě této staroslavné Sněmovny argumentovat. Je to až trapné a my to víme všichni. My jsme byli zvoleni, máme velkou zodpovědnost a samozřejmě zejména opozice nemá být v demokratickém státě omezována ve svých právech. Já s tím naprosto souhlasím, byť některá slova, která pronesl Oliver Cromwell při rozpuštění britského parlamentu, by se mohla vztahovat i na tento - nebudu citovat, všichni si je můžeme najít. A taky si to o nás myslí normální lidé. Já prostě skutečně říkám, já absolutně ctím demokracii, právo opozice. Kolegyně Jermanová a poslanecký klub, který možná tento pozměňovací návrh podpoří, ano. Kolegyně Jermanová byla některými poslanci nařčena, že nedodržuje dohody. Žádná taková dohoda uzavřena nebyla. Kolegyně Jermanová i já samozřejmě ctíme ten pozměňovací návrh k návrhu zákona, který byl domluven. Ale to neznamená, že každý poslanec nemůže podávat své pozměňovací návrhy. A samozřejmě my jsme tady od toho, abychom hlasovali. Já cítím a rozumím tomu, že většina poslanců je proti tomu návrhu. To je naprosto v pořádku. Dále se říká, že to je volební kampaň. My něco navrhujeme, navrhujeme to seriózně a chceme vás o tom přesvědčit ve vší slušnosti. Ve svém druhém vystoupení jenom velmi krátce, velmi krátce řeknu ještě další malý pozměňovací návrh. Myslím, že opravdu nikdo normální tomu našemu věčnému překřikování, osočování, neustálému reagování pořádně nerozumí. Jasně. Proč ne? Je to model, který funguje. Funguje sice špatně podle mého, ale funguje. To, že se to nelíbí našim voličům, jak to funguje, by také nemuselo být argumentem, byť pro mne osobně to argumentem je. Já prostě jenom říkám, že věřím, že model, kdy bychom si všichni dobrovolně udělili určitá pravidla, by fungoval o něco lépe. Ale jak můžu usilovat o změnu volebního řádu? Jenom tak, že nějaké volby vyhraji a budu mít možnost ho prosadit. Podobně my chceme změnu jednacího řádu prosazovat naprosto demokraticky. Když ho prohrajeme, můžeme to navrhnout jindy, někdy třeba jinak. Já vím, že teď je to trošinku návrh, který může být zase zneužit proti nám. Kdyby bylo možno změnit třeba jednací řád na nějakou zkušební dobu, abychom si vyzkoušeli, jestli to nefunguje líp tak, jak to navrhujeme, tak bych byl naprosto pro to. Já už možná mluvím déle než těch pět minut, co - Já si chci ještě užít, protože předpokládám, že všichni budete hlasovat pro ten nový jednací řád. Říkám, je to návrh, který není míněn zle. Je míněn normálně.
Vyvolal několik faktických poznámek, a dvě přednostní práva. S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, pan poslanec Blažek, pan poslanec Fiedler, pan poslanec Jandák. Prosím. Pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale pořád tomu věřím víc než vy.
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Rozhodneme v hlasování 83, které jsem zahájil. Kdo je pro jejich pevné zařazení jako bod čtyři zítřejšího dopoledního jednání? Kdo je proti takovému zařazení? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Děkuji vám. I tento návrh byl pevně zařazen. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Máme prvních šest bodů pevně zařazených. Tento návrh byl zařazen jako sedmý bod zítřejšího jednání. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Ptám se, kdo je pro rozšíření toho termínu třetích čtení. Tento návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 103 a ptám se, kdo je pro to, jednat a hlasovat po 19. a 21. hodině dnešního dne. Kdo je proti? Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které se týkaly programu schůze. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zavetovaly náš návrh na zařazení mimořádného bodu týkajícího se kontroly Ministerstva dopravy. My do určité míry a z určitého úhlu pohledu dokážeme pochopit vaši snahu zamést některé věci pod koberec, ale nedomnívejte se prosím, že tím, že se o těch problémech nebude mluvit, že neexistují. Ony existují a my nemůžeme rezignovat na kontrolní roli Poslanecké sněmovny, zvláště v některých velice křiklavých případech.
Budeme se tady střídat nejen do vyčerpání, ale až do roztrhání těla. Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Roman Sklenák.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. O služebním zákonu se zde ve Sněmovně mluví již několik měsíců. S přijetím tohoto zákona souvisí právě tento tisk, kterým se mění dalších 57 zákonů, zejména tedy v oblasti jmenování a odvolávání. Mění se kompetenční zákon.
Já se omlouvám, pane poslanče, dovolím si vás přerušit a požádat ctěné kolegy o klid. Jak řekl pan předseda poslaneckého klubu ČSSD, měníme jenom 57 jiných zákonů. Myslím, že to si zaslouží klid.
Já bych jen uvedl ve své krátké úvodní řeči to, že široká politická dohoda ze srpna, která vznikla na půdě Poslanecké sněmovny, se dotkla i tohoto zákona. Byl tedy zpracován poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh, který tu původní předlohu do značné míry mění, a ten zde jistě bude představen.
Děkuji panu poslanci Sklenákovi.
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Marek Benda.
Já myslím, že takové zákony se skutečně mají projednávat společně. Přitom bych zachoval toto přednostní právo, ale v rozpravě. Děkuji za pozornost.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, domnívám se, že je vhodné, aby znovu zaznělo to, co jsme s panem kolegou Stanjurou řekli kolegům z ostatních poslaneckých klubů, když jsme uzavírali onu dnes již historickou dohodu o služebním zákoně. Řekli jsme, že instrument, který jsme zvolili, chápeme jako naprosto výjimečný a že jsme ho použili jenom pro ten případ, kdy jsme měli pocit, že je skutečně ohrožena demokratická správa země. Řekli jsme, že tento instrument oživíme jenom v jednom jediném případě, kdyby se někdo snažil zejména v zákoně o jednacím řádu omezit prostor a práva opozice. Já znovu opakuji, že ta slova platí. Jestli tohle zkusíte, tak ten legislativní proces zablokujeme. Prosím, berte to na vědomí.
Mám prosbu k panu kolegovi Komárkovi, jestli by zvážil v podrobné rozpravě, jestli chce tento návrh, který tady přednesl, podat. Aby ten návrh byl férový a pro všechny, musel byste nejprve podat novelu Ústavy. Protože Ústava říká ve svém článku 38: "Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá." Pak jenom jednací řád kopíroval, že toto právo, které mají všichni členové vlády, je dáno také zlomku představitelů opozice - předsedům poslaneckých klubů a předsedům politických stran.